Nikdo z těchto kolegů se neozval. A co se týká naplněnosti nebo nenaplněnosti našich nemocnic, řeknu jeden konkrétní příklad. Ona potřebovala zaměstnání, kde bude mít zkrácený úvazek, kde bude mít nějakou konkrétní dobu, kde se bude moci věnovat jednak svým pacientům, ale i své nemocné dceři. Další důvod, a tady už to taky zaznělo: Já jako primář s 20letou praxí nejsem dostatečně vzdělán, abych ošetřoval naše děti v terénu. Má stejnou chorobu, ať je ošetřován ambulantně, nebo ať je ošetřován ve zdravotnickém zařízení. A je to jenom nepochopení v tom, že se tady bavíme opravdu o vzdělávání lékařů a rozhodně tady nebouráme žádné ošetřování dětí v ambulantní péči. Chtěl bych předeslat, že i před rokem 2004, kdy byl jeden obor, tak už v té době praktičtí lékaři pro děti a dorost, respektive ambulantní ošetřování dětských pacientů, tak v té době už bylo. Myslím si, a tak to tady i zaznělo, že hodně z nás, já jsem se toho tady taky dotkl, se zaměřilo pouze na praktické lékaře pro děti a dorost. Na počátku byl opravdu nelehký úkol dát dohromady řadu věcí, řadu skupin, které budou respektovat dohodnutou novelu zákona. Nicméně chci říct, že to není jenom o novele zákona o vzdělávání. My musíme - a není to jenom o penězích. A jenom ještě na závěr bych chtěl říct jednu věc, že bylo tady kritizováno i to, že nejsou připraveny prováděcí vyhlášky. Seznam prováděcích vyhlášek už je k dispozici. Bude samozřejmě navazovat na ten zákon jako takový, pokud bude schválen.
A jak se tato situace podle vás změní po sloučení obou oborů? A jak se podle vás změní, jestli se zlepší, nebo zhorší péče o děti v České republice po této změně.
Já vám také děkuji, pane poslanče. V tuto chvilku nemáme dalšího přihlášeného do rozpravy. Ptám se, jestli má ještě někdo zájem vystoupit v rozpravě. S přednostním právem pan předseda Sklenák.
Já jsem to bral tak, že není zájem o závěrečná slova.
Děkuji. A poslední věc. To je vše, co jsem chtěl říci.
Já vám děkuji, pane poslanče. Nejprve s přednostním právem pan ministr Ludvík a po něm řádně přihlášený poslanec Ludvík Hovorka.
Totiž vy tady mluvíte o věci, kterou tento zákon neřeší. Opravdu neřeší. Neřeší. On řeší tržní podíly distributorů, dokonce velkodistributorů. To, že tady říkal pan kolega Štětina, že chybí Berodual, je pravda. Fakt se musím přiznat, že trošku nevím, jak to okomentovat, protože vy všichni plédujete za správnou věc. To je strašně správná věc a to já jako ministr zdravotnictví budu maximálně podporovat i s tím, že mám ze svého života praxi s lékárnami, takže opravdu vím, co ten problém je. Ale tenhle zákon to bohužel neřeší. Znovu říkám, zákon neřeší podíl lékáren, zákon řeší podíl distributorů.
Opravdu jsem se snažil porozumět panu ministru zdravotnictví, ale vůbec jsem mu nerozuměl. My si máme vybrat ze dvou možností a ministr tady plamenně promluví a řekne: hlavně aby jedna prošla.
Můžete nám prosím navýšit limit? Potřebovali bychom navýšit na cca deset kusů za měsíc.
Já vám také děkuji. Dnes s náhradní kartou číslo 61 bude hlasovat pan premiér Sobotka.
Vážený pane ministře, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, jedná se skutečně o složitou problematiku. Podvýbor pro ekonomiku ve zdravotnictví, zdravotní pojištění a lékovou politiku se tímto zabýval na semináři, který byl uspořádán k tomuto zákonu o léčivech a k problematice deformace hospodářské soutěže. Ptal jsem se, co se stalo na ministerstvu. Obsahem kritiky poslanecké verze bylo, že narušuje hospodářskou soutěž mimo jiné tím, že zavádí kontraktační povinnosti výrobců léčiv, že narušuje jejich obchodní modely dodávek do lékáren DTP kanály a vytváří prostor pro reexport. Rolí Poslanecké sněmovny je nyní vyhodnotit, jestli jsou tyto námitky důvodné a zda senátní verze dostatečně řeší problém nedostupnosti léků v lékárnách, nebo zda je třeba se přiklonit k poslanecké verzi. Já vám tedy řeknu své stanovisko. Problém nedostupnosti léčiv v některých lékárnách je reálný. Největší podíl na reexportu z finančního hlediska mají tzv. centrové léky, přestože tyto léky dodává jen velmi omezený počet distributorů a přestože většina specializovaných center jsou státní a veřejné nemocnice. Existující omezené distribuční kanály tedy reexportu nebrání. Reexport může představovat skryté korupční riziko. Omezování počtu distributorů do nemocnic vede k nižší konkurenci a k menšímu počtu soutěžitelů o veřejné zakázky. Patrně v důsledku toho jsou centrové léky takřka univerzálně vykazovány zdravotním pojišťovnám za maximálně vyšší úhrady, tedy včetně maximálních marží, přestože reálná tržní cena těchto léčiv je v některých případech podstatně nižší. Správným legislativním řešením všech těchto problémů alespoň pro oblast těch nejdůležitějších hrazených léčiv by bylo zavedení přímého nákupu léčiv zdravotními pojišťovnami. Toto řešení však není možné, neboť v dané fázi legislativního procesu je možno pouze volit mezi existující poslaneckou nebo senátní verzí zákona. Z těchto dvou možností se přikláním k poslanecké verzi, neboť lépe řeší problém nedostupnosti léků v lékárnách. Námitky, které jsou vzneseny proti této verzi, považuji dílem za řešitelné, dílem za nedůvodné a dílem za rozporné s evropským soutěžním právem. Pan ministr zde sdělil jednu výhradu, a sice že ten pozměňovací návrh pana poslance Běhounka, neřeší dodávku léčiv přímo do lékárny.
Pěkný večer. Já navážu na kolegy. Ostatně předpokládám, že kandidující politické strany představí svoje návrhy na změnu Ústavy. A jen dodávám, že je samozřejmě škoda, že se nedostalo na další body, ale zítra budu navrhovat.
Já vám děkuji, pane poslanče. Já tedy využiji toho, že končím všeobecnou rozpravu.
Ono odchýlení, které také bylo předmětem diskuse, spočívá v tom, že namísto navrhované redukce ze 46 na 33 specializačních oborů došlo nakonec pouze k redukci na 43 specializačních oborů. Podstata změny nespočívá v pouhém počtu oborů, a i toto je výsledkem složitého projednávání návrhu zákona. Nově bude umožněno získat akreditaci pro vzdělávání nejen pro obor jako celek, ale i pro vzdělávání v základním kmeni, pro nějž jsou parametry nastaveny tak, aby bylo umožněno získání této akreditace co nejširšímu počtu poskytovatelů zdravotních služeb. Dále jsou upřesněna pravidla pro průběh specializačního vzdělávání, do kterého nebude započtena doba výkonu zdravotnického povolání, která přesahuje týdenní pracovní dobu. Dále pak osobám na mateřské nebo rodičovské dovolené, které jsou zařazeny do specializačního vzdělání z důvodu pediatrie, bude započtena do specializačního vzdělávání doba péče o vlastní dítě v délce tří měsíců. Stávající úprava rozdělení vzdělávání na dva obory nemá opodstatnění a nedůvodně zatěžuje profesní pohyb zaměstnavatelů lékařů v této oblasti, současně neodpovídá standardům vzdělávání většiny států EU. Rád bych zdůraznil, že institut registrujícího poskytovatele zdravotních služeb, tzv. dětského praktika, zůstává zachován. Aprobační zkouška bude probíhat v českém jazyce. Obsah a podmínky odborné praxe budou vymezeny ve spolupráci s Českou lékařskou komorou, Českou stomatologickou komorou a Českou lékárenskou komorou. Odbornou praxi bude uchazeč vykonávat na pracovišti pro tuto praxi akreditovaném a pod přímým dohledem.
Já vám také děkuji. Přečtu dvě omluvy. Otevírám rozpravu a eviduji několik přihlášek.
Děkuji za slovo. Ještě jednou dobré odpoledne. Já avizuji, že budu plédovat -
V rozpravě by měla vystoupit jako první paní senátorka Milada Emmerová. Požádám vás o to, abyste jí dal slovo. Prosím, paní senátorko.
Jen pro dokreslení přidám jednu zajímavou aktuální informaci. Sněmovní ani senátní verze tento záměr nenaplňují.
Já vám také děkuji. Nyní tedy pan poslanec Skalický a připraví se pan poslanec Svoboda.
Děkuji. Chtěl bych tady připomenout, že původní primárně novela zákona sledovala tři základní cíle. Za druhé to byla problematika padělků, spolupráce Generálního ředitelství cel a SÚKLu v identifikaci padělků a zejména v problematice objednávání přes internet, což do budoucna může být velký problém. Nicméně je to jakýsi krok kupředu pro to, aby se reexport minimálně zkomplikoval nebo omezil. Z velké části se ale samozřejmě týkají dodávek od distributorů, protože distributoři dodávají léčivé přípravky do lékáren. Krátká poznámka k termínu dvou pracovních dnů. Dále bych chtěl říct, že poslanecký návrh se týká běžných lékových přípravků na recept. Pokud se týče senátní verze, pracovně "bez zbytečného odkladu", pak souhlasím s tím, že právně tento termín opravdu je standardně používán, je správný, je běžný, právníci s tím nemají problém. Z mého pohledu ta senátní verze je opravdu tak jednoduchá, že až některé podmínky, které jsou v té sněmovní verzi, příliš neřeší. Senátní verze v zásadě zachovává monopolní postavení distributorů, což nikdo nezpochybnil, ale dlužno si uvědomit, že ti distributoři jsou v tom řetězci současně největšími reexportéry. Tak to je a nikdo to nezpochybňuje. To tady také zaznělo a je věcí do diskuse, jestli to je správně, nebo ne. Cituji: Navržené znění pozměňovacího návrhu pokládá za potenciálně vedoucí k negativním dopadům na hospodářskou soutěž. Přiznám se, že termín "potenciálně vedoucí k negativním dopadům" je možno vykládat různým způsobem. Bez ohledu na akci, která probíhá na argumenty té nebo oné strany, tak jsem si ověřil mimo lékárny, které patří do řetězců, že kolegové mají problém s tím objednat léčivé přípravky u distributora, u kterého nejsou. Z tohoto důvodu ten senátní návrh opravdu považuji za tak benevolentní, s tím, že vynechal, vypustil nebo předpokládá některé kroky jako automatické, že senátní návrh nelze podpořit.
Znova poprosím všechny v sále, aby se utišili. Děkuji.
Očekávám, že především poslanci za sociální demokracii, kteří tento zákon neustále zmiňují jako svoji prioritu, bez zaváhání tento návrh podpoří. V opačném případě sděluji svým voličům, volební sliby jsou jedna věc, jejich plnění věc druhá.
Navrhuji jeho pevné zařazení po již pevně zařazených bodech na zítřek, středu 1. února odpoledne.
S náhradní kartou číslo 31 hlasuje pan předseda Hamáček.
Děkuji.
Děkuji za váš návrh. Necháme tedy hlasovat postupně o jednotlivých návrzích. Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Dále budeme hlasovat o návrhu, který přednesl pan předseda poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek. Pochopil jsem to tak, že můžeme o těchto návrzích hlasovat jedním hlasováním. Pana předsedu nevidím, nikdo nevznáší námitku. Kdo je proti? Takže jsme přeskočili pana poslance Černocha, za což se mu hluboce omlouvám, který navrhuje přeřazení bodu týkajícího se OKD na středu po pevně zařazených bodech, což bude jedno hlasování. Kdo je proti? Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu? Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh.
Podařilo se to, zkrátilo se to u těch oborů, které zůstávají základní, na minima, která jsou definovaná evropskou směrnicí. Ale kdyby zůstalo těch deset oborů mimo základní obory, například pneumologie, tak ten, kdo se dneska chce stát pneumologem, studuje asi čtyři, čtyři a půl roku, neberte to přesně vážně. Je potřeba říct, že opravdu atomizace medicíny existuje.
Děkuji panu poslanci Leoši Hegerovi.
Tady si dovolím říct, že to není zcela splněno. Vzdělávání je nadále roztříštěno mezi osm lékařských fakult a Institut postgraduálního vzdělávání lékařů, a to včetně zařazování do oborů a atestací. Pozměňovací návrh, který to měl změnit alespoň v tom minimálním, ten byl odmítnut. Snížení počtu oborů - opět nesplněno. Ze 46 základních oborů byl původní návrh na snížení 33 oborů, nakonec je v návrhu 43 oborů. Rovněž velmi problematického zrušení oboru nebo sloučení oboru praktický lékař pro děti a dorost s oborem pediatrie nelze v žádném případě považovat za rozumnou reformu. Nadále tedy přetrvává atomizace oboru postgraduálního vzdělávání. Zkrátit dobu vzdělávání - splněno částečně. V návrhu zákona došlo ke snížení doby specializačního vzdělávání, ale formulačně je tato doba určena jako minimální. Zjednodušit akreditační systém ve vzdělávání - splněno zase jenom částečně. Zjednodušení financování postgraduální přípravy - opět nesplněno. Nadále zůstává beze změny velmi složitý a administrativně náročný systém rezidenčních míst, který navíc zvýhodňuje pouze některé obory specializačního vzdělávání. Nebyl tedy zapracován požadavek na plošnou dotaci postgraduálního vzdělávání, která by měla logickou vazbu na jednoho poskytovatele vzdělávání. Tak by bylo možno poskytnout dotaci plošně, tedy účast na kurzech a stážích by byla pro všechny uchazeče zdarma.
Pane poslanče, dovolím si vás přerušit - nejen kvůli tomu, že bych si rád zjednal klid, ale požádal bych předsedy koaličních klubů nebo jejich zástupce, aby sehnali některého z ministrů vlády České republiky. Respektuji to, že jednací řád je jednací řád.
Kdo je proti? Kdo je proti? Já zahajuji hlasování. Kdo je proti? Já zahajuji hlasování. Tento návrh byl přijat. Dále budeme hlasovat návrh paní poslankyně Semelové o náhradním výživném. Paní poslankyně navrhuje zařadit ve středu odpoledne jako první bod po již pevně zařazených bodech. Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Tento návrh nebyl přijat. Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Kdo je proti? Prosím pověřeného člena organizačního výboru poslance Václava Votavu, aby se ujal slova a předložený sněmovní dokument uvedl. Pane poslanče, máte slovo.
Organizační výbor Poslanecké sněmovny doporučuje
Já poprosím ty, kteří něco diskutují, aby šli do předsálí.
Pravidla hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2017 tvoří přílohu tohoto usnesení. Tím jsem vás seznámil s usnesením organizačního výboru.
Nevidím nikoho, kdo by se přihlásil, proto končím všeobecnou rozpravu. Nevidím zde nikoho, končím podrobnou rozpravu.
Přitom dotace se zdaleka netýká všech školenců zařazených do specializační přípravy. Posílení funkce školitele - splněno pouze částečně. Pravomoc a odpovědnost školitele byla částečně posílena při přípravě v oborech specializačního vzdělávání, v základních oborech, kdy byl zaveden dozor v rámci základního kmene a dohled v rámci specializovaného výcviku. Navíc mají školitelé nebo garanti oboru povinnost účastnit se atestačních zkoušek. Kompetence lékařů v rámci přípravy v základním kmeni bude tedy závislá na lékařích vykonávajících dozor a zde bude odpovědnost školitele jasně dána. Ale jako velmi problematické vidím pravomoci lékařů po kmeni, neboť zde je pouze odkaz na prováděcí právní předpis, který dosud nebyl předložen, a podle dosavadních zkušeností od roku 2004 bude jeho příprava vážným problémem. Jak se změní tato situace po sloučení obou oborů do jednoho. Současně se ptám, proč se slučuje obor praktický lékař pro děti a dorost se vzdělávacím oborem pediatrie a v čem se tedy zlepší péče o děti v České republice.
Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Zákon, o kterém teď v tuto chvíli jednáme, je zákon, který je pro medicínu naprosto principiální. Je to zákon o tom, jakým způsobem bude vyrůstat mladá lékařská generace. Já bych chtěl ale připomenout to, že vzdělávání lékařů se mění. Musíme se posunout někam dál. Na rozdíl od kolegy Hovorky, který tady říkal ta negativa, já ta negativa vnímám, ale vnímám hlavně to, co tam je pozitivní. To je něco úplně jiného. A mladí lékaři nechtějí nic jiného než to, aby se mohli vzdělávat relativně rychle, ale také, aby relativně brzo měli nějaké kompetence a dovednosti, které mohou dělat. Nám ten systém celý nabouraly pojišťovny. My jsme takto lékaře vychovávali po celou dobu. Můj profesor mi prostě řekl "od zítřka budeš dělat to a to". Dneska to nejde, protože ten výkon se vykazuje vůči pojišťovně, a tím pádem vlastně ten lékař je odstaven. To jsou důvody, pro které já považuji ten zákon za dobrý. Mám jeden veliký problém. Byl jsem u toho, kdy to jako samostatný obor vznikalo. Vždyť praktičtí lékaři před těmi 50, 60 lety byli praktičtí lékaři od babičky přes rodiče až po ty malé děti. Pediatrie není malá interna. To je prostě jiný obor. Proto chápu, že se to muselo oddělit. To by bylo smysluplné. Protože v okamžiku, kdy to zrušíme jako obor, znamená to, že se o to primárně nebudou ucházet absolventi lékařských fakult. To není věc nijak složitá.